Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ono to nebylo tak, že to stáhl. My jsme ho přeci měli potvrdit jako předsedu té komise a došlo k tajné volbě, zřejmě jste pro něj nehlasovali. Byla nová volba a již neprošel. To znamená, v rozporu s těmi dohodami, kterými se tady oháníte, vy jste ho tenkrát nepodpořili.
A zvolme to tak, jak jsme se dohodli!
Nyní následují faktické poznámky. Přihlášeni jsou pan poslanec Ferjenčík, pan poslanec Nacher a pak je přihlášen pan předseda Faltýnek s faktickou poznámkou - nebo do rozpravy? S faktickou poznámkou. Takže pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Komunisté dostali místa navíc, protože podpořili vládu. To není žádné poměrné zastoupení. Jinak bychom tu komisi měli my.
On si tady stěžoval, že je předseda výboru, který svolal na půl druhou, a že tady zbytečně diskutujeme. Je to tak, slyšeli jsme to všichni. A už se do té debaty nepřihlašujte a tím to uspíšíte. No tak se nehlaste a nebude se diskutovat.
Prosím, máte slovo.
Pojďme prosím hlasovat!
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji za slovo. A nyní prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, o návrhu hlasování jednotlivě po jménech.
Myslím, že bychom o tom ani nemuseli hlasovat a můžeme vyhovět panu předsedovi Faltýnkovi, pokud není nějaká námitka. Budeme hlasovat po jménech. Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan předseda Faltýnek, abychom ve všech případech hlasovali po jednotlivých jménech veřejně. Zahajuji hlasování. Omlouvám se. Znovu zahajuji hlasování, teď už to funguje. Kdo je pro? Návrh jsme přijali a budeme hlasovat po jednotlivých jménech. Paní místopředsedkyně, prosím, postupujme podle tohoto schváleného návrhu. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Z kontrolního výboru Ivana Nevludová, nezařazená.
Návrh byl přijat.
Z rozpočtového výboru Ivana Nevludová, nezařazená.
Zahajuji hlasování.
Z výboru pro evropské záležitosti Lubomír Volný, nezařazený.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování.
Ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Ivana Nevludová, nezařazená.
Návrh na změny ve složení orgánů
Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Nyní sled volebních bodů. První bod je navržen jako veřejné hlasování. Je to návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Tady bych rád poděkoval paní místopředsedkyni volební komise Monice Jarošové za zastoupení mé osoby. To usnesení je rozděleno na tři části. Za prvé je to návrh na odvolání. V dalším bloku tohoto usnesení jsou navrženy rezignace a přijaty volební komisí. Proti těmto návrhům na odvolání a rezignaci jsou navrženy nominace. V tuto chvíli, abychom byli v souladu s jednacím řádem, konstatuji, že rozprava už byla ukončena.
Ano, děkuji, souhlasím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že rozprava byla znovu otevřena, a ptám se, jestli se někdo hlásí. Pan předseda Stanjura.
Hezké dopoledne.
Dobře, děkuji, s tímto postupem se můžeme vypořádat.
Ještě se zde objevila přihláška do obecné rozpravy pana poslance Klause.
Nebyl podán jiný návrh en bloc. Takže nyní, pane předsedající, prosím nejdříve první hlasování a to je návrh na odvolání.
Kdo je proti? Prosím další návrh.
Nyní prosím hlasování o navržených rezignacích, tak jak jsem je přečetl.
Ano, děkuji, myslím, že není třeba to celé opakovat. Ptám se, kdo je pro rezignace. Kdo je proti? Tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními podle mě. A nyní otevírám bod Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
Tato jména zatím nemusím číst, protože dnes z nich ještě vybírat nebudeme. Tolik v úvodu k této volbě. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a také ke způsobu volby. Konstatuji, že zde volební komise navrhuje volbu tajnou a dvoukolovou.
Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tedy rozpravu končím.
Stačí to takto formulovat a poté otevřít další bod, protože tento bod bude hlasován tajným způsobem.
Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do další schůze. Přerušuji tento bod. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
V Radě Ústavu pro studium totalitních režimů se jedná o volbu, kde kandidáty navrhuje Poslanecká sněmovna Senátu, který z nich vybírá. Konstatujeme, že se uvolní další místo, a to 13. května, kdy bude končit člen Rady pan dr. Eduard Stehlík. Návrhy jsou tři. Je navržen pan František Bublan za sociální demokracii, pan Jiří Padevět za STAN a Mikuláš Pešta za Piráty. Zopakuji a připomenu - budou volná dvě místa, která bude obsazovat Senát z návrhů Poslanecké sněmovny. Je tedy možné, abyste vybírali v té volbě ze tří kandidátů teoreticky všechny tři. Můžete si vybrat jednoho, dva nebo tři kandidáty. To znamená, pokud by dnes nebyl zvolen nikdo nebo například pouze jeden kandidát, ti zbylí dva budou ještě postoupeni do druhého kola. Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy.
Ano, děkuji. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy.
Prosím ještě o jedno hlasování.
Konstatuji, že návrh na tajnou volbu byl přijat. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu Prosím, ujměte se slova, pane předsedo.
Jsou to tedy čtyři kandidáti na dvě neobsazená místa. Volební komise v tomto případě navrhuje tradičně volbu tajnou dvoukolovou a já prosím o otevření rozpravy.
Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, tedy rozpravu končím. Prosím, přihlaste se. Zahajuji hlasování o tajné volbě. Kdo je proti? Přerušuji tento bod opět do vyhlášení výsledků. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.
Rada České tiskové kanceláře, je to první volba, první kolo. Obsazujeme jedno místo, kdy 7. května 2019 skončí volební období členovi rady panu Vladimíru Cisárovi. Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě dva návrhy. Sociální demokracie navrhuje paní Michaelu Marksovou Tominovou a poslanecký klub Pirátů navrhuje pana Josefa Šlerku. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví.
Otevírám rozpravu, do které nemám přihlášených. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám a prosím o klid. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. S náhradní kartou číslo 11 bude hlasovat pan poslanec Juchelka, s náhradní kartou číslo 6 pan poslanec Veselý. Děkuji těm členům vlády, kteří se účastní. Pan předseda Kalousek, poté pan předseda Bartoš.
Není tam žádný pozměňovací návrh. Říkám, že si myslím, že jsme za tři minuty hotovi.
Dobré ráno pane předsedající, dámy a pánové. Důvod.
Pokud...
Navíc by to výrazně zjednodušilo život mým kolegům z rozpočtového výboru, kteří kvůli tomuto tisku musí 7. května do Prahy, přestože je variabilní týden, kdy bude zasedat Sněmovna.
Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo je proti? Já vám děkuji.
Takhle bychom mohli postupovat těmi časy. A zase - zamysleme se nad tím, koho jsme tady měli za premiéry. Měli jsme tady prognostiky, měli jsme tady pracovníky památkové péče, měli jsme tady strojvedoucí, měli jsme tady třeba i hlavní ekonomy nebo lidi, kteří řídili banku, projektanty, fyziky, dokonce jsme měli jednoho premiéra, který nikdy nepracoval. Zajímá se někdo podrobně o státní rozpočty, o rozpočty jednotlivých úřadů? Vyžádal si někdo z nás rozklíčování jednotlivých položek, které jsou v rámci rozpočtů? Jsou ve státních, krajských a městských firmách. Jsou v tom, že neumíme sdílet služby. Nákup energií, nenakupujeme centrálně, každý si nakupuje dle svého. Důchodová reforma nám je jasná. Slučovat projekty. Tam je dalších 100 mld. O školství nemá cenu se rozvádět. Mám namyšleno, jak by měla fungovat, ale nemůže to dělat jeden člověk, mělo by to být na základě dohody všech politických stran, jinak to dopadne tak, že až tady bude nová vláda, tak to shodí ze stolu a nebude z toho zase nic. Takže jen tak si tady pročtu svoje poznámky: zdroje máme, kdo za to může, už víme, vize na více let, musíme snít všichni a chodit s nimi sem na to plénum a mluvit o nich. A bez těch poctivých zaměstnanců, kteří budou odvádět, bychom nikdy nemohli důchodovou reformu udělat.
Není tomu tak. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím, máte slovo.
Dobrý den. Tento návrh zákona se snaží vnést trošku povinnosti pro provozovatele vozidel. Pokud se týče spolupráce s úřady, tak tady bude státní správa zasahovat v nejmenší možné míře, a to pouze vždy na základě žádosti vlastníka pozemní komunikace.
To znamená, že mají například prošlou technickou kontrolu nebo jim byl technický průkaz odebrán pro nějakou závadu policejní kontrolou. Problém s odstavenými auty, která jejich majitelé zanechali na silnici a nereagují na výzvy k jejich odtažení, je problémem, který je potřeba řešit.
Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášek. V tom případě rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přikázali návrh hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Máme zde ještě další tisk, kterým je Prosím, ujměte se slova.
Důvodem odložení ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů o tuto dobu je zamezení vzniku problémů, které by vyvstaly v aplikační praxi. Rovněž řada informačních systémů soukromých subjektů, jako jsou například banky, pojišťovny nebo telefonní operátoři, funguje právě na bázi rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru fyzické osoby. Ačkoliv rodné číslo pro ztotožňování fyzických osob nemělo být v budoucnu využíváno, půjde nadále o důležitý údaj, který by většina orgánů České republiky neměla jak doložit v případě, že by ho po nich orgány veřejné moci či soukromoprávní subjekty vyžadovaly. Protože se ukázalo, že partikulární řešení náhrady rodných čísel v jednotlivých agendách nejsou efektivní, je potřeba nadresortního koordinovaného přístupu. Věci se proto ujme Ministerstvo vnitra, které v mezidobí ve spolupráci s ostatními ministerstvy připraví komplexní řešení minimalizace využívání rodného čísla při ověřování totožnosti fyzických osob.
Vážení kolegové, tento zákon co se týče textace je velmi jednoduchý. Problém je, kam až tato problematika sahá.
Vidím, že sněmovna je neklidná, poslanci hromadně opouštějí sál, takže myslím, že tento zákon již dnes nedojednáme.
Josef Šlerka působí jako vedoucí Studia nových médií na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. nebo datový blok Data Boutique. Tímto bych vás chtěl požádat o jeho podporu.
Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a prosím pana předsedu o závěrečné slovo.
Tak děkuji. I tady prosím o přerušení tohoto bodu k provedení tajné volby. Volební komise sečte lístky a poté mezi projednávanými body bych vás seznámil s výsledky. Takže nyní prosím o přerušení jednání Sněmovny i tohoto bodu a zahájením tajné volby.
Nyní bychom měli pokračovat vyhlášením výsledků voleb, ale nevidím zde zástupce volební komise, takže budeme zatím pokračovat a k vyhlášení voleb se dostaneme později. Prosím pana poslance Ferjenčíka, aby řekl, jestli chce pokračovat ve svém vystoupení. Prosím, pokračujte.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže bych se chtěl zeptat na plnění tohoto usnesení, jaké výsledky už v této věci máte a co tedy podniknete.
A nyní prosím paní poslankyni Golasowskou, která je řádně přihlášena do rozpravy.
Vážené kolegyně, kolegové, přeji vám krásné páteční dopoledne. Ještě bych chtěla říct, že my jsme loni podávali několik pozměňovacích návrhů, které se týkaly ovdovělých, týkaly se souběhu vdovských důchodů a invalidních důchodů, taky se týkaly zvýšení důchodů matek, které vychovaly děti, dřívějšího odchodu do důchodu pro ženy podle počtu vychovaných dětí a taky dřívějšího odchodu do důchodu pro náročné profese. Nicméně tyto naše pozměňovací návrhy byly vlastně smeteny ze stolu s tím, že to jsou dílčí návrhy a že ministerstvo nebo vláda připraví komplexní novelu důchodového pojištění. Což se do dnešního dne zatím nestalo. Vím, že v současné době pracuje komise pro spravedlivé důchody, jejíž jsem taky členkou, nicméně bych byla ráda, zda ministerstvo má připravené nějaké termíny aspoň v nějakém výhledovém horizontu tohoto volebního období.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zazněla tady na základě navýšení důchodů řada připomínek a já s řadou připomínek musím souhlasit. Ano, potřebujeme důchodovou reformu, ale v první řadě bych řekl, že nemůžeme přidělit vytvoření důchodové reformy někomu, říct: Udělej důchodovou reformu! To je, jako kdybyste přišli za vynálezcem a řekli: Vytvoř žárovku! A já bych chtěl jenom doplnit následující věci: Ano, projídáme si státní rozpočet. Ano, stát, úřady, města nehospodaří dle zásad správného hospodáře. Ano, neřešíme budoucnost v souvislostech.